Ale já bych to přece jen spíš otočil. A prostě tu nejsou a to já považuji za něco, co je prostě špatné a na co bychom si neměli zvykat, protože vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, má se tady zpovídat ne opozici, ale nám poslancům jako celku, a tedy i občanům. Nemohu k tomu říct nic jiného. Je to prostě tak. My si na to nezvykneme, my se s tím nesmíříme, ale pro tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než to nějakým způsobem vzít na vědomí. Chceme provést určitou inventuru, ale hlavně se chceme bavit, co bude dál, jak jsme připraveni na případnou druhou vlnu, jak jsme připraveni jako Česká republika na ekonomické problémy, které přijdou, jak jsme připraveni na budoucnost. Před námi stojí tři velké úkoly, o kterých tady musíme mluvit a o kterých chceme mluvit. Ten první, připomenul jsem ho minule, dnes se k němu vrátím jenom krátce - musíme se naučit s kononavirem žít. Říkají nám to epidemiologové, říkají nám to zdravotníci, virus nezmizí, v nějaké podobě tu je, nejenom u nás, ale samozřejmě i v jiných zemích. Zvládli jsme první vlnu, poradili jsme si s pandemií, ale teď se musíme naučit s koronavirem žít. A abychom ji příště nemuseli vypnout, tak musíme udělat určité kroky, které podle nás zatím nejsou přesvědčivě vykonány. Jak ta chytrá karanténa funguje? Máme data? Víme to? A co se děje s těmi daty, která jsou nezbytná pro chytrou karanténu? Kdo s nimi pracuje? Jak jsou zabezpečena? Jsou to údaje o občanech - jak se s nimi pracuje? A ptám se všech. Podle mě to nevíme, protože to prostě veřejně zatím není dostatečně debatováno. To neznamená, že jsme připraveni na případnou druhou vlnu. Druhý velký úkol, který tady před námi je, je pomoci těm, kteří byli ekonomicky postiženi. Ti lidé nebyli postiženi pandemií jako takovou, je nezasáhl virus. Je zasáhlo rozhodnutí státu, rozhodnutí vlády o tom, že se část ekonomiky vypne. A odtud vzniká povinnost státu těmto lidem tyto škody nahradit, těmto lidem pomoct, těmto lidem umožnit přežít. Ale teď je právě ta chvíle, kdy se musíme podívat na to, která opatření jsou účinná, dobře provedená, nebyrokratická, která přivedla peníze k lidem, a kde to je prostě jinak. Nejde o žádnou virtuální realitu, nejde jenom o nějaká čísla.
Děkuji za slovo. Děkuji i těm kolegům, kteří opustili sál, a nyní je zde klid. Já bych navázala na slova paní ministryně financí, která tady už bohužel není. Je tady jenom pan ministr vnitra, asi dostal úkol za celou vládu, děkuji mu za to. Paní ministryně financí zhruba o půl jedné dnes odpoledne řekla: Pomohlo se těm nejzranitelnějším. V tomto bodu my právě navrhujeme projednat situaci těch skupin občanů, kterým se pomoci nedostalo. Některé z nich asi umíte odhadnout. Jsou to lidé, kteří pracovali na dohody, a třikrát byl v této Sněmovně zamítnut návrh kompenzačního bonusu. Také se tady obšírně diskutovalo o těch živnostnících, kteří mají souběh s malým zaměstnaneckým úvazkem. O něco méně, ale také zde byli zmiňováni lidé v exekucích. A pak je ještě jedna skupina, o které se tady zatím nehovořilo, ale kde také nedospěla pomoc, ale pomoc jiného typu, a k tomu se dostanu. Na úvod bych vás chtěla stručně seznámit s čísly, s rozsahem, o kterém se bavíme. Lidí v exekucích a insolvencích je v naší zemi zhruba 860 tisíc. Téměř milion osob v exekucích a insolvencích. Tito lidé často pracují v pozicích, které jsou nízkokvalifikované, a jsou výrazně ohroženi tím, že na ně dopadne nezaměstnanost. Předpokládáme, že zkrátka u této skupiny osob se krize naplno projeví teprve v příštích měsících. Za necelých 7 tisíc a necelých 8 tisíc se žije velice, velice těžko, takže to jsou také lidé, kteří si musí různě přivydělávat. Dále je dobré si uvědomit, že i lidé, kteří mají plný invalidní důchod, tak u nás nemusí mít žádnou částku, z které by se dalo přežít; A ten hlavní apel, který bych na úvod tohoto bodu chtěla uvést, je, že připustíme-li, že část z těchto dohod měla souběh, že ti lidé měli dvě dohody najednou, tak je adekvátní odhadovat, že zhruba 150 tisíc dohodářů, kteří platili pojistné a z velké části byli koronakrizí postiženi, bylo necháno na holičkách. Tolik tedy na úvod ke skupinám, o kterých můžeme hovořit, a asi jste to očekávali. Poslední skupina, která vás, domnívám se, překvapí, jsou lidé, kteří mají rozhodovat o opatřeních na krajích, obcích, na různých úrovních samosprávy. Myslím teď, a možná je to nenapadlo, ale řada starostů a členů rad zůstala bez pomoci v oblasti informací, a to je poslední skupina, kterou bych ráda na úvod vyzdvihla, které by prospěla data pro vědce, šířeji přístupná data o průběhu epidemie pro vědeckou komunitu, protože tak by začaly vznikat nástroje pro fundovaná rozhodnutí samospráv. Tento druh rozhodnutí, zda zavést extra autobus, zda omezit, anebo povolit místní akce, vyžaduje mít k dispozici podrobné informace. Takže to je poslední skupina lidí, občanů, kteří měli na sobě velmi těžká rozhodnutí, a domnívám se, že jedním z poučení, které si můžeme vzít do budoucna, je, že právě jim by podrobnější a dostupnější informace také velmi ulehčily situaci. Tolik za mě na úvod a ruším tu přihlášku.
Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Prosím další návrh.
A nyní budeme po bodech hlasovat usnesení k využívání jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, jmenuje se mimořádná okamžitá pomoc: Poslanecká sněmovna upozorňuje, že jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi, mimořádná okamžitá pomoc, je hlavním nástrojem státu poskytujícím pomoc lidem, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku finančních prostředků v existenční nouzi v důsledku situace nepříznivého a mimořádného charakteru." Tak může hlasovat bod jedna - upozornění.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Došlo ke kuriózní situace, že popis současného stavu byl zamítnut.
Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Prosím.
... a to ve sledovaném období od 1. března do 31. května 2020, a sice analýzu zahrnující
Kdo je proti? To byly všechny návrhy, pokud se nemýlím, tím pádem jsme se vypořádali se všemi návrhy a se vším, co by bylo v tomto bodu, takže tento bod končím. A budeme pokračovat.
Tady neexistovala žádná cena v čase a místě obvyklá. Neexistovala tady žádná tržní cena v čase a místě obvyklá. To je prostě holý fakt a to jednoznačně prokážeme i vůči jakýmkoliv kontrolním orgánům. NKÚ zahájil kontrolu 1. června. Zkrátka to tak není.
Do rozpravy?
My jsme nikdy nenakupovali takto masivně desítky milionů kusů ochranných prostředků, jakéhokoliv materiálu. Vždy to bylo na nemocnicích. Situace byla velmi kritická. A my určitě už nechceme nakupovat ani roušku po té zkušenosti, kterou máme. Skutečně já už nebudu nakupovat ani roušku, ani nic. Myslím si, že dnes jsme v jiné situaci. A pokud tedy mám informace od kolegů z Ministerstva vnitra, tak ani jejich zájem nakupovat není příliš velký. Správa státních hmotných rezerv navyšuje rezervy a myslím si, že v tomto směru je to nejlepší řešení. Pokud jde o to testování, to se musíte skutečně zeptat na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. A my jsme takto postupovali.
Poslouchal jsem pana ministra v několika jeho posledních vystoupeních. My si tak zdaleka jistí nejsme, ale já osobně si nejsem jistý, že to tak nebylo. Jinak se vašim slovům prostě nedá věřit. Jinak jste sám sobě vyšetřovatelem, soudcem, dal jste si rozhřešení. Napište si: Adam Vojtěch dělá všechno dobře. To si myslím, že není úplně běžný systém kontroly.
Tak to je přesně ono, co řekl pan Stanjura. On tam zmínil, že je to férové v politickém souboji. Opozice bude mít každý týden tiskové konference. Vychází z mediálních zpráv.
A nyní paní poslankyně Richterová s faktickou poznámkou.
Jenom ještě jednou, abychom tu debatu k té mopce mohli alespoň trochu uzavřít. Máme tady systém, který roky motivoval tuto dávku nepřiznávat, a já mám v mailu i teď aktuální případ, který se stal předevčírem, kdy paní donutili žádost, jenom žádost o tu dávku, stáhnout. To se děje pořád. A já na tom chci říct, že proto to nemůže být považováno a vydáváno za jediné řešení pro dohodáře, protože prostě lidé jsou traumatizovaní si o tu mopku jít požádat. Ti, kteří jsou opravdu v úzkých a už se v minulosti snažili ji získat a téměř nikdy ji nikdo nedostal, a teď netuší, že opravdu by už nárok měli mít. A proto jsou ta čísla, jaká jsou. To je nic na území republiky. To je nic ve srovnání s tím, kolik lidí je v úzkých. Kolika matkám ona pomohla.
Děkuji. Nyní se mi s faktickou poznámkou hlásila paní ministryně. Pan poslanec Skopeček se omlouvá od 15.30 z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně.
Děkuji. Pokud si někdo požádá o jednu nocleženku, tak my mu poskytujeme částku na jednu nocleženku. Já jsem chtěla ještě jednou říct, že vlastně celá debata je o tom, že my velmi usilovně přemýšlíme na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak dostat informace k lidem, kteří nesledují veřejné dění. To je ta otázka a věřte tomu, že se tím velmi bedlivě zabýváme na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Děkuji. Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Třešňák.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na úvod ještě zareagovat na paní ministryni, která říká, jak to dostat k těm lidem. Já věřím, že každý slušný zaměstnavatel, když dostane takovouhle instrukci, tak ji rád předá tomu zaměstnanci, kterého velmi nerad propustil, protože pro něj neměl práci, aby si aspoň trochu ulevil svému svědomí, že poslal člověka na dlažbu. Paní Gajdůšková říkala, že nechápe, proč se tady furt mluví o těch dohodářích, že to zní, jako by to byla jediná postižená skupina, tou krizí. Ale tyhle dvě skupiny, lidi pracující na dohody a lidi, kteří jsou OSVČ se souběhem s nějakým zaměstnaneckým úvazkem, jsou dvě suverénně největší skupiny, které byly výrazně tou krizí zasaženy a které nedostaly státní podporu! A proto to řešíme, proto jsme svolali tuhle mimořádnou schůzi. To prostě ekonomicky nedává žádný smysl a my se snažíme tuhle situaci napravit. A dali tady bankám dotaci 10 miliard, nebo možná i víc, spolu se sociální demokracií, která to navrhla, spolu s dalšími. Takže to je ten důvod, proč my se ozýváme. Paní Gajdůšková tady řekne: "No, ale 40 tisíc, to jsou přece důchodci, ti maj důchod." Akorát zapomene zmínit, že jsou to invalidní důchodci, co berou 7 tisíc měsíčně, a bez toho přivýdělku z těch dohod, z čeho mají asi žít! Nebo jsou to starobní důchodci, kteří mají nízký důchod. A proto my se jich snažíme zastat. Mluví se tady o flexibilitě. Tak jaký je ten rozdíl? Proč jedni dostanou podporu a druzí ne?
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já nemám takový hlas jako pan profesor. Ale to, co vy tady provádíte, to je falešné a nečestné a nekorektní! Týkala se peněz. Ministra zemědělství? Já nevím. Buďte konkrétní, koho si tady přejete!
Budeme pokračovat. Kolega Beitl ještě posečká. Mám dvě faktické poznámky. Pan poslanec Ivan Bartoš a Vojtěch Munzar.
Já jsem byl tady v předsálí, kde je samozřejmě televize. Česká republika byla nejlepší. Já jsem i ohodnotil ve svém úvodním projevu, že jsme ze zdravotnického pohledu v souvislosti s šířením covidu tu věc zvládli dobře. Otázky nějakých druhotných nechci zde řešit. A Česká republika skutečně je na průměru, není tedy na špici, což jsem pouze doupřesňoval to, co pan premiér tak velmi rád používá. Jinak si myslím, že díky bohu za to, kdo to dobře zvládne, že to nejsou závody, je to skutečně kritická smutná věc, a já jsem rád za každý život, který se podařilo zachránit díky chytrým krokům opatření, práci zdravotníků a dalších profesí.
Pane kolego, jestli je něco nečestné, tak to bylo vaše vystoupení. Kde je pan ministr průmyslu a obchodu, abychom se ho zeptali na programy COVID, na podnikatelské prostředí, na ošetřovné pro OSVČ? Mám dva kluky, kteří jsou na prvním stupni základních škol. A do mnohých základních škol se sice mohou vrátit žáci, ale díky chaotickému postupu Ministerstva školství se tam nevracejí učitelé! A ty školy mnohdy fungují jako družiny. Představte si - a pan premiér tady není, který je hlava vlády, která rozhoduje ve sboru, a my máme hodně otázek a chceme vysvětlení. My jsme se dneska nedozvěděli a zatím jsme se nedozvěděli, na základě jakých konkrétních kritérií vláda rozhodovala o uvolnění opatření. Vy jste obětovali, ministr školství obětoval vzdělání našich dětí!
Velmi krátká reakce. A rozumím tomu, co členové vlády dělají a že tady v každé chvíli všichni být nemohou. Příkladem může být třeba první čtení státního rozpočtu, nejdůležitějšího zákona pro vládu. Ve chvíli, kdy tu není premiér, já to považuji za zcela nepřijatelné a neuctivé. Řekl: ten to nezvládá, ten měl odstoupit, nebo něco podobného. Takže když se bavíme o vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky, tak jenom když poslouchám výroky jednotlivých členů vlády a kroky pana premiéra, tak pokládám za naprosto logické, aby ten, kdo se z toho celého zpovídá, byl předseda vlády České republiky. Mně to nestačí! Proto bych třeba chtěl, aby tu byl předseda vlády.
Kolega Beitl ještě posečká. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Můj syn teď nechodí na základní školu Bílá. Rozhodli jsme se, že ho tam nedáme. Jenom za minulý týden měl dvě děti na základní škole, na prvním stupni, se zvýšenou teplotou. Dvakrát musel poslat celou třídu na den domů do karantény. A dvakrát to rozhodilo celý rytmus té školy. Opravdu to není tak jednoduché, že někdo obětuje něco.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Samozřejmě ty skupiny jsou tady dlouhodobě zmiňované, ať už to jsou dohodáři. Přišla o zaměstnání. De facto zcela propadla tím sítem, protože nebyla žádná forma pomoci této ženě. Ale co bych chtěl možná trochu uvést na pravou míru i směrem k nám, ke Sněmovně, to je otázka taky zde zmiňovaná, to jsou lidé v exekucích a v insolvencích.
Paní poslankyně Alena Gajdůšková vystoupí ve všeobecné rozpravě.
Ale dovolte, abych některé věci přece jenom zde řekla. No, jsou tady paní ministryně, většina žen v tomto sále, byť to neodpovídá genderovému rozložení ve Sněmovně, tak v této chvíli jsou zde ženy. A co já udělám jako žena, jako hospodyňka, když se mi sníží doma příjmy? V prvé řadě se podívám, co nepotřebuji, co nemusím koupit, co si mohu udělat sama. A to znamená omezení ekonomiky, omezení hospodářství. Důležité pro nás bylo, aby se udržela zaměstnanost. Znova říkám - abychom udrželi zaměstnanost. Mimochodem je to největší z těch balíků, které vláda poskytla. K tomu jen rychlá rekapitulace. Není to tedy termín, kdy rodič předá podklady svému zaměstnavateli. Mnohdy se stává, že zaměstnavatel ty podklady odešle s nějakým zpožděním. Pro zajímavost jenom částky týkající se výše ošetřovného. Srovnávejte si to s tou čistou mzdou. To znamená, že ti lidé sice neměli úplně to, co dostali v čistém, ale ten rozdíl tam nebyl veliký. V resortu Ministerstva práce a sociálních věcí tyto zaměstnankyně zpracovávaly čtyřikrát více případů než běžně. A je potřeba připomenout, že i tam ženy čerpaly ošetřovné, musely zůstat se svými dětmi doma vzhledem k tomu, že se o ně musely postarat, když byly uzavřené školy a mnohde i školky. I tyto ženy ve státní správě by si zasloužily velké poděkování.